Ale myslím si, že tady opravdu máme dluh vůči stejnopohlavním párům, abychom vyrovnali jejich situaci. To by tak být podle mého přesvědčení nemělo.
Všichni víme, co to je LGBT. To jsou lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové. To je téměř všechno. P jsou pedofilové. Co je R, to nevím ani já, a to plus znamená, že tam může být cokoliv. A proč o tom mluvím? Někoho uráží ten název, někomu to je jedno, protože těch několik desítek lidí se každý rok opravdu registruje. Druhým stupněm, ke kterému nikdy nemělo dojít, je manželství. Třetím stupněm, ke kterému nikdy nemělo dojít, jsou adopce. A já, tak jak už jsem se hodněkrát nespletl, tak vám tady řeknu, co bude čtvrtý stupeň. Čtvrtý stupeň bude to, co se děje ve Spojených státech a co se děje i v některých zemí západní Evropy, a to je preference u adopce. Že vy dostanete body navíc za to, že jste gay nebo lesbický pár. Děje se to ve Spojených státech, děje se to v západní Evropě. Nicméně vaše homosexualita není výhoda pro to dítě. Samice a samička. Protože v okamžiku, kdy tam nebude biologického, tak tam budete mít spoustu transžen a transmužů, kteří se budou dožadovat stejné ochrany jako biologický otec a biologická matka. Ty požadavky nikdy, nikdy nepřestanou narůstat. Protože lidé, kteří teď vedou západní společnost i naši společnost do záhuby, jsou neustálí pachatelé dobra. A ti, kteří před deseti lety páchali dobro tím, že prosadili registrované partnerství, už jsou zastaralí pro novou generaci pachatelů dobra a revolucionářů, které tady právě reprezentuje, prostřednictvím pana předsedajícího, pan Kopřiva nebo pan Lipavský. A ta nová generace je nespokojená a chce k tomu něco přidat jako svůj pomník. Takže oni k tomu chtějí teď přidat to manželství. Ale ta další generace, která přijde po nich, bude zase nespokojena a budou k tomu chtít zase přidat nějakou svou přidanou hodnotu. A to budou minimálně ty adopce, anebo to budou ty adopce s preferencí za to, že jste gay pár. Protože to v té době už k nám dojde, taková politická kultura, že ve své podstatě jenom menšiny mají právo, ale když jste příslušníkem většiny, tak vaší povinností je se pozitivně diskriminovat ve prospěch těch menšin. Ale tady jde o ty děti do budoucna. Ty děti mají mít právo přednostně na úplnou rodinu. A výroba dětí pro homosexuální páry je týráním dětí a je proti jejich lidským základním právům. Protože když si dva pánové pronajmou dělohu, tak týrají své dítě, které nikdy nepozná svou matku. Když si dvě dámy půjčí sperma, tak týrají své dítě, které nikdy nepozná svého otce. Já si nedovedu představit, že bych neznal svou identitu. Že bych do konce svého života nevěděl, kdo je má matka, kdo mě nosil pod srdcem nebo kdo je můj otec. Z koho pocházím. Kdo je jeho otec a otec jeho otce. A tohle všechno vy tím, že si vyrábíte děti, kradete svým dětem, a tím je týráte. Homosexualita je možná pro někoho dar, pro někoho prokletí. A když jste si přiznali vlastní homosexualitu, tak si přiznejte vlastní neschopnost nestvořit (?) dítě bez jeho týrání a bez jeho mentálního mrzačení. To je lepší si pořídit čivavu nebo králíka, a ne dítě jako módní doplněk, protože mám nějaké mateřské pudy. Doufám, že se nikdy nedožijeme toho, že orgány, které rozhodují o tom, kdo bude adoptovat děti, budou upřednostňovat z politických a ideologických důvodů homosexuální páry před páry heterosexuálními, protože to bude týrání dětí. Opět to bude týrání dětí. To, co je vždycky v nejlepší prospěch dítěte, bude jen a pouze muž a žena, tak aby to dítě mohlo sledovat mužské i ženské vzory. A to dojde i k nám, pokud dneska tady a při každé další příležitosti se tvrdě nepostavíme za to, že manželství je vztahem biologického muže a biologické ženy a ničím jiným a že právo dětí na to, znát své rodiče, je nadřazeno právu jakéhokoliv homosexuála nebo lesbičky nebo transsexuála nebo pedofila na to, aby on měl dítě. Protože dříve nebo později se dopracujeme opravdu i k té pedofilii, která je tajně tolerována v mnoha západoevropských zemích kvůli muslimské komunitě. A pokud někdo bude tvrdit, že to není pravda, tak lže sám sobě. V Německu jsou zadokumentovány případy, kdy stát nezasahuje proti manželstvím s nezletilými, a přitom je to znásilňování. Není to žádné pohlavní zneužívání, je to znásilňování dětí. A naším úkolem je to brzdit. Naším úkolem je nedovolit, aby dneska, nebo v této Sněmovně padla tato hranice. A pokud nesouhlasíte jenom proto, že to říká Lubomír Volný, tak si prosím vás vezměte nějakou technickou a vysvětlete mi dvě věci: proč si myslíte, že ti aktivisté za pět nebo za deset let nepůjdou dál, když prozatím vždycky šli dál a vždycky to tak bylo. Zveřejněte mi nějaké psychologické studie nebo mi to nějak zdůvodněte, jak to víte, proč si to myslíte. Řeknete: nemilující otec, nemilující matka a milující teta a teta. Dobrá, ale od toho jsou tady ty orgány, aby rozhodly, jestli ti rodiče jsou v pořádku, adoptivní, nebo ne. A procházejí peklem, aby jim bylo nějaké dítě svěřeno do péče. A když prostě budou dva rovnocenné páry, tak ten homosexuální prostě musí mít smůlu, protože to není maminka a tatínek. A mrzí mě, že jste tak neplakal, když někdo jiný obhajoval jiné konzervativní názory ohledně oprávněné kritiky islámu, masové imigrace, vládních nařízení, že jste hlasoval pro pandemický zákon, že jste hlasoval proti tomu, aby tady vystoupili odborníci. A za to já jsem byl taky napadán. Protože třeba masová imigrace není v souladu s konzervativními názory.
Já bych si přál, aby všichni lidé nebyli děleni do dvou kategorií, ale aby všichni měli stejný přístup.
Takže je pravda, že tady to znevýhodnění existuje.
Tak nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček a připraví se poslanec Lubomír Volný.
Děkuji pěkně za slovo. Já velmi krátce. Já jako konzervativec považuji tradiční rodinu za základní kámen, základní stavební kámen společnosti, a jsem přesvědčen, že žádná jiná forma soužití či úpravy mezilidských vztahů nemůže tradiční rodinu jako základní stavební kámen společnosti nahradit. Stát reguluje vztah muže a ženy s cílem zejména zabezpečit ideální prostředí pro výchovu dětí. Když se podíváme na definici v občanském zákoníku, tak je manželství uzavíráno s cílem založit rodinu, vychovávat děti a vzájemně se podporovat. To je podle mého možné jen na základě - nebo mezi mužem a ženou. Proto si myslím, že i stát přistupuje k poměrně přísné regulaci těchto vztahů. Když si uvědomíme, tak je to opravdu velmi silný zásah státu do svobody dvou lidí a ta regulace je opravdu velmi výrazná. Já určitě jsem člověk, který vyznává svobodu, ať si každý žije podle svého vlastního zájmu, podle své vlastní představy. Nikomu z nás není nic do toho, jak žijí jiní lidé, s kým žijí, jakým způsobem žijí, to já všechno jsem schopen podepsat a podpořit. Manželství tu opravdu není proto, aby dvěma lidem usnadnilo komunikaci s úřady a vypořádávání věcí, které se státem vypořádat v jisté fázi svého života musí. Takže proto já podpořím ústavní zakotvení tradičního manželství, ale jak znovu říkám, ať si každý žije, jak chce a jak uzná za vhodné, a velmi rád podpořím jakoukoli novelu zákona, která usnadní ty věci, které dneska komplikují život stejnopohlavním párům, které spolu žijí.
Dobrý den, dámy a pánové, ahoj kamarádi a přátelé v přímém přenosu. Třeba nepřítomný pan poslanec Lipavský - je schopný citů, nebo je to bezcitná bestie? Někdo to vnímá jako oprávněný zásah do svobody projevu, někdo to vnímá jako omezení svobody projevu, ale fakt je ten, že v roce 2021 v České republice je LGBTQPR+ skupina dokonale společensky i právně ochráněna, protože tato republika a tento národ Čechů, Moravanů a Slezanů je absolutně tolerantní a vychází této komunitě maximálně možným způsobem vstříc. Pane Okamuro, přestaňte telefonovat laskavě, nebo si vypněte mikrofon! Někdo si myslí, že by to neschválili. Ale jste to vy, Piráti, kteří jste zavraždili referendum požadavkem tuším na dva miliony podpisů. Je to ANO, které zablokovalo jednání o referendu. Je to ČSSD, která zablokovala jednání o referendu. Ten zákon tady je tři a půl roku. Je to tady vpravo ta konzervativní část, třeba TOP 09, která velice horuje pro tyto sňatky, a to jsou nepřátelé referenda. A vy jste jim to právo, tato Sněmovna, za tři a půl roku odmítli dát. A teď se tady zase dohadujeme o tom, co si mají rozhodnout lidé sami. To je nespravedlivé vůči té homosexuální, jinosexuální komunitě. Chováte se k nim nespravedlivě a berete jim právo velice rychle se dozvědět, v jaké zemi vlastně pro ně žijí.
Vážím si stejně tak každého jako těch, kteří jsou v manželství, zplodili děti. Ne každému se to také v tom manželství podaří, těm, kteří tady o tomto tak horují. A není to třeba jejich volba. Nemuseli si to tak vybrat. A i oni - pevně věřím, že se shodneme - mají právo na své štěstí, mají právo na svůj naplněný vztah a život. I když jim třeba nebylo dopřáno to, co sami chtěli. Patřím mezi ně a uráží mě, pokud se takovýmto způsobem někteří vyjadřují. A berte ohled prosím právě i na to, že takovéto páry mezi vámi, byť jsou heterosexuální, také jsou. Stejně tak nikomu neberu právo na jeho názor. O toleranci jak k těm lidem, tak k tomu názoru, který kdo z nás má. A já si vážím každého názoru vašeho, můžu s ním nesouhlasit, mohu s ním polemizovat, mohu vznášet jiné argumenty, ale nedává mi to právo vás za to urážet. A to samé požaduji od každého, ať už ten názor má zkrátka jakýkoliv. A to si myslím, že ovlivňujeme mnohem víc, než si mnozí tady připouštějí, a měli bychom na to pamatovat.
Já si myslím, že bych nezaměňoval slovo tolerance za věci, které se týkají urážky konkrétních lidí. My v každé bytosti vidíme člověka. Paní kolegyně říkala, že je křesťanka a katolička. Říkáte, že jste konzervativní politická strana. I to je váš názor, máte na něj právo. Já jsem se jenom díval do všech pouček a konzervativní politické strany stojí na tradičních hodnotách. Vy ji popíráte, ale máte na to právo. Lidskou bytost. A abychom tu lidskou bytost zachovali ve společnosti, říkáme, že institut rodiny je institutem muže a ženy. Tím nechceme nikterak komukoliv jeho život křivdit nebo ho hanobit.
Myslím si, že tady není úplně správné hovořit o manželství pro všechny. To samozřejmě žádné manželství pro všechny není, už není v občanském zákoníku, máme vyloučeny i heterosexuální páry, které spolu mohou žít, ale nemohou uzavřít manželství. Je to stejné, že se bavíme o nějakém pojmu, který má různý kulturní podtext. Samozřejmě existují i jiné formy manželství v jiných kulturách. Samozřejmě, že občanské právo a stát nemá žádným způsobem upravovat city lidí, to znamená lásku. Tady se bavíme o rodinném právu, o smyslu toho, co stát má upravovat, co má podporovat, co má nějakým způsobem deklarovat. To znamená, není to manželství pro všechny, i pokud by se to takto přijalo. Tolik moje poznámka. Pojďme se vrátit k tomu civilnímu právu.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jakoba, kolegyně Ožanová je v pořadí.
Děkuji za slovo.
Současně si ale také přiznejme jednu věc, že dnešní krize rodiny skutečně není způsobena homosexuálními páry. Není způsobena těmi, kteří žijí v různých typech soužití a partnerství. Bylo by laciné a nepoctivé to na kohokoliv házet. Za tu krizi si můžeme my sami, můžou si za to manželské páry, rodiny samy svou nezodpovědností, nepéčí o vztahy v rodinách s důrazem na jistou roli nárokové mentality. Chtěl bych také připomenout, že ta debata nemůže sklouznout k tomu, že mám právo na manželství, to není předmětem práva. Stejně tak ne, že mám právo na dítě. V Úmluvě o právech dítěte se jasně hovoří o tom, že dítě má právo na otce a matku. Má právo na to znát svého otce i matku, a je potřeba toto znovu a jasně připomínat. Po skončení obecné rozpravy prosím o to, aby - jednak, pokud se nepletu, jsou tam návrhy na zamítnutí v prvním čtení už z té obecné rozpravy, která probíhala v roce 2018, respektive 2019, ale pokud tedy nebudou tyto dva sněmovní tisky 201 a 211 zamítnuty v prvním čtení nebo vráceny předkladatelům, ale budou posunuty k projednání ve výborech, tak si dovolím navrhnout prodloužení lhůty na projednání na 80 dnů z jednoho prostého důvodu. Jedná se o novelu občanského zákoníku. Jedná se o novelu Listiny základních práv a svobod.
Budeme pokračovat.
Ano, děkuji. Ale když už tady padl dotaz, proč vůbec byla snaha tento bod dát na dnešní mimořádnou schůzi, tak odpověď je prostá. Debat na toto téma bylo dost, když jsme začali první čtení. Ani dneska jsem se nedozvěděl nějaké nové argumenty. Pravdou je, že někteří se skutečně pokoušejí o hodnotovou debatu, ale ty pozice jsou prostě dané. Působí to poněkud obstrukčně. Byla by škoda, kdyby zrovna tento bod skončil v kanálu, i když samozřejmě v kanálu skončí i celá řada poslaneckých návrhů. Faktem je, že většina Evropské unie to tak má. Nějakou dobu to funguje, problémy tam nejsou. Děti nemusí skákat z okna, když se dozvědí, že by mohly být adoptovány.
Nyní paní poslankyně Karla Šlechtová s faktickou poznámkou.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také reagovala pouze faktickou poznámkou. No, covid my jsme si nevymysleli, také chceme být zdraví, takže jenom časově. V dubnu nebo v březnu tohoto roku opět pokračovalo první čtení. Myslím, že tu není jiný zákon, kde neustále opakujeme první čtení a v podstatě všichni, co zde vystupují, opakují svá stanoviska. My bychom velmi rádi, aby se dnes hlasovalo. Čili pozice známe, zkraťte svá vyjádření a pojďme prosím hlasovat co nejdříve.
Nyní faktická poznámka Patrika Nachera a poté faktická poznámka pana Marka Výborného.
Takže já bych byl rád, abychom dneska tu debatu rozhodli hlasováním - jinak než hlasováním to rozhodnout nemůžeme. Přemýšlím nad těmi věcmi. Vždycky v té diskusi jsem korektní a musím říct, že mi velmi vadí, že v debatách na sociálních sítích jiní lidé nerespektují můj názor a sprostě a hrubě se do mě navážejí. Já vždycky mluvím o komkoli s velkým respektem, umím uznat chybu, umím se omluvit. Ne, je to velmi vážná debata pro velkou část lidí, které já tady zastupuji.
Ta totiž není dána tím, jak ten vztah dvou lidí označíme, jestli to je přátelství, partnerství nebo manželství nebo jak. Ale nezpochybňuje to ani o píď, ani o milimetr hodnotu té lásky samotné. A dovolte mi ještě poslední věc.
Nyní vystoupí pan poslanec Kopřiva. Nepřítomen. Nyní paní poslankyně Šlechtová, připraví se paní poslankyně Majerová.
Já bych určitě chtěla vyzdvihnout i následnou věcnou debatu, což si myslím, že k tomu jsme směřovali. Myslím si, že každé dítě by mělo mít následného ochránce, opatrovníka, poručníka, kterého zná, který ho vychovává, a musím říci, že toto určitě pro homosexuální páry je jeden z těch klíčových důvodů, proč by se v podstatě měl narovnat ten poměr mezi heterosexuálními a homosexuálními svazky.
Děkuji paní poslankyni Šlechtové.
Ten důvod je jasný. Takže já nesouhlasím s tím, že to probíráme zbytečně. Ona ta doba není nikdy vhodná.
Já si dovolím vaším prostřednictvím zareagovat na slova kolegyně Šlechtové. Není to přece tak, že opakujeme první čtení. Je potřeba to tedy opravdu nazývat správně. První čtení pokračuje. První čtení není opakováno. Máte samozřejmě tady naprostou většinu a ta debata mohla dávno běžet. Není opakováno. Myslím si, že jsem nehovořil tak dlouho, že bych tady mohl být jakkoliv osočován z nějaké obstrukce. Není to opakování prvního čtení, ale jeho pokračování. A jsme na půdě Sněmovny, tak tady přece musí být zachováno právo každého z nás poslanců k těm věcem vystoupit, zvláště pokud se jedná o takto zásadní hodnotovou a ideovou debatu. Děkuji.
Děkuji. Tak děkuji.
Samozřejmě že je tady spousta poslanců, kteří mají tady několik let své návrhy. Já mám tady v prvním čtení už tři roky návrh například na přejmenování rodičovské dovolené na rodičovskou péči a vůbec se to na první čtení nedostalo. Já jsem jedním také z nich, protože my jsme se do prvního čtení vůbec ani nedostali. Stačila říct jenom tady "dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně" a normálně v tom potom mohla pokračovat až právě u toho dnešního pokračujícího prvního čtení. Takže není to tak, že tady máme ty zákony nějakou chvilku. Já osobně jako předkladatel mám minimálně dva zákony, které jsem předložil v roce 2018 na pořadu a pravděpodobně se už vůbec do pořadu schůze a první čtení nedostanou.
Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
To je první poznámka. Druhá: Já jsem v té debatě ještě nevystoupil. Já bych rád v té debatě vystoupil. Podívejte se na moje vystupování ve Sněmovně. Dneska se o tom bude jednat, evidentně se o tom hlasovat bude a odpusťte si poznámky, že tady někdo něco obstruuje. To tedy fakt nejsme. A k těm debatám o tom programu. Tak vy nás obviňujete, že my jako opozice máme většinu v téhle Sněmovně a prosazujeme tady do programu schůze věci, které vy vidíte jinak? Tak kdo tady má tu většinu?
Ale druhá věc, a navážu na kolegu Mariana Jurečku. Tak jak to rád říká můj ctěný kolega Patrik Nacher, jednou se to hodí, jednou se to nehodí. Tak jednou tady máme většinu, vládní, super, a tlačíme to, stavební zákon, a jdeme do toho.